Nyní budou následovat vystoupení těch, kteří mají přednostní právo, v pořadí pan ministr Ťok, pan ministr Vojtěch a pan poslanec Munzar.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
Význam stávajícího zařazení vodního toku Berounka v příloze 2 tak v zásadě spočívá o možnosti financování případného budoucího využití této řeky prostřednictvím státního investora Ředitelství vodních cest z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.
Děkuji panu ministrovi. Na jeho vystoupení budou reagovat faktickou poznámkou pan předseda Stanjura a pan poslanec Bartoň. Pan předseda Stanjura má slovo.
Děkuji. Ale kvůli tomu jsem se nepřihlásil. Kde je nula? U nás, na Slovensku, v Maďarsku, v Rumunsku a v Rusku. Takže milí kolegové v hnutí ANO, kteří jste údajně liberálové, mě pan Vondráček fakt pobavil, jak říká, my v ANO jsme liberálové, tak tady je to vidět. A ten vzor vidíme v tom Rusku, na Slovensku, u nás a v Maďarsku. A dneska mluvíme jenom o vodácích. A tady varujeme. Tak se tady nebalamuťme špatnými argumenty.
Pan poslanec Bartoň a jeho faktická poznámka.
Děkuji. Rád bych reagoval na pana ministra Ťoka. Klidně s vámi na tom budeme spolupracovat. Jestli do sezóny navrhnete a dokážete prosadit úpravu lepší, pojďme se o tom bavit.
S faktickou poznámkou paní poslankyně Procházková, po ní pan ministr Ťok, pan poslanec Bláha, pan poslanec Feranec s faktickými poznámkami.
Vůči mým předřečníkům, kteří tady ze mě dělají blbce, tak bych je chtěla upozornit na to, že jsem říkala, že si myslím, že jedno promile je rizikové, že je to už opilost. A jediné, co bylo v prospěch jejich díky tomu alkoholu, bylo, že ten mozek měli tím alkoholem ochráněný a byli v bezvědomí díky tomu alkoholu třeba jenom kratší dobu. To je jedna věc. A druhá věc. Já jsem si nevšimla, pane předsedo Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího, že byste řekl, že některý z těch států směrem na západ má jedno promile. To jsem si fakt nevšimla.
Pan ministr Ťok s faktickou poznámkou.
Táži se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Milan Feranec. A ještě než mu udělím slovo, požádám, aby případné diskuse, velmi vzrušené, o minulém návrhu zákona, byly přeneseny do předsálí, aby pan kolega Feranec mohl přednést v důstojné atmosféře své stanovisko ke třetímu čtení. Ještě chviličku, pane poslanče...
Jak víme, proběhla velká diskuse v rámci prvního čtení. Podle předkladatelů je tento návrh o tom, aby ti vodáci si mohli dát to pivo, když nastoupí do té lodě. A všichni jsme jezdili na vodě, všichni jsme si dávali pivo, že, přece? Jestli to prolomíme. Je to skutečně o tom. Takže myslím si, že skutečně je to o prolomení nulové tolerance. Vycházíme z toho, že malé plavidlo jede pomalu, ale to je i windsurfing. Mluví o tom, že není přestupkem, pokud ten vodák nadýchá do jednoho promile. To je podstata toho návrhu. Nejsem ani zdaleka abstinent, ale vždycky budu pro zachování nulové tolerance. Ten říká, že bude bezbřehá tolerance alkoholu. My jsme se o tom bavili i na klubu poslanců a myslím, že tam ten názor podporujeme, názor Ministerstva dopravy, že skutečně bychom neměli prolamovat nulovou toleranci.
Děkuji panu poslanci Milanu Ferancovi. Paní poslankyně Langšádlová, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si dovolím dvě poznámky. První poznámka je k tomu alkoholu. Ale přesto jsme proti té toleranci. Zkrátka pokud máme pravidla, tak je máme dodržovat. To máte jako s dětmi, když jim nastavíte nějaká pravidla a dopředu říkáte: ale dodržovat je nemusíš. Špatný přístup z principu. V údolí Berounky žiji od svého narození. Velmi si vážím toho, že v tomto místě můžu žít. A je pro mě nepředstavitelné přes ty výhrady, které tady můj předřečník říkal, že by tato řeka měla být jednou splavněna.
Nyní pan kolega Bartoň s faktickou poznámkou a poté pan ministr dopravy s přednostním právem.
Prolomení alkoholu v dopravě. Tak ono je potřeba si říct, co myslíme tou dopravou. Já osobně můžu říct, že třeba vodáky za dopravu nepovažuji. To také neplatí. Chodec je účastníkem silničního provozu. Pravděpodobně on to tady řekne ještě pan ministr Ťok. Co se týče windsurfingu. Nadále platí další zákony. Pokud požijete alkohol a budete se chovat tak, že ohrozíte při jakékoli činnosti někoho jiného, je to protizákonné jednání. A je hospodářský, podporujeme kompromisní návrh jednoho promile pro toho, kdo vede plavidlo. Souhlasíme s tím.
Ještě požádám o strpení pana ministra. Faktická poznámka pana poslance Milana Ferance.
Děkuji. A pokud se něco stane, máte smůlu. To je to preventivní opatření.
Já bych si dovolil zareagovat jenom na paní poslankyni Vildumetzovou Mračkovou otázkou. Já někdy bývám méně chápavý a tady pořád nerozumím, proč je lepší, když ty peníze bude mít vláda, než když je budou mít dopravci, kteří zajišťují veřejnou dopravu.
Určitě udělal politický obchod. Snížení DPH na teplo řešíme v daňovém balíčku. Tak nám řekněte, v čem je problém! Včera byl daňový balíček. Mohli jste načítat vy a kdokoliv jiný tisíce pozměňovacích návrhů k DPH. Nevím, kolik jste jich udělali.
Děkuji za slovo. Myslím, že je naprosto logické, abychom například nejprve snížili DPH na hromadnou dopravu a až potom zvyšovali slevy, abychom dělali to administrativně jednoduché opatření jako první a až potom dělali ta administrativně složitá. Mě to mrzí, každopádně Piráti tento zákon podporují.
Mám čtyři faktické poznámky. Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.
Takže nakonec by na tom měli být lépe potom i ti, kteří tu ztrátu doplácejí, to znamená obce i kraje.
Nyní pan poslanec Jan Volný, připraví se kolega Petr Gazdík, také k faktickým poznámkám.
Kolegové, kolegyně, já bych chtěl jenom podotknout jednu věc. Tady se naše opozice ptá pana kolegy Veselého, za co co vyměnil. Tomu já rozumím. Já osobně si myslím, že to je nesystémové.
Nyní pan poslanec Petr Gazdík. Máte slovo, pane poslanče.
Jestli by to někde znamenalo velmi malý výpadek příjmů, ale skutečně velmi malý, tak je to u malých obcí, a přesto Sdružení místních samospráv, které sdružuje spíše malé obce, to výrazným způsobem podporuje. Nechápu také stanovisko Asociace krajů.
Děkuji panu kolegovi Gazdíkovi za dodržení času.
Nebyla to trapná výmluva, nebyla to žádná obezlička. Kdybych chtěl rozebírat návrh, který zde nyní projednáváme, našel bych si fůru pro a proti. Dám jednoduché přirovnání. O ničem jiném to není. Nehledejte v tom nic jiného.
Děkuji kolegovi Onderkovi. Nyní faktická poznámka pana poslance Zbyňka Stanjury a pokračují faktické poznámky. Teď máte slovo, pane poslanče.
Také si zařídím nějakého mluvčího, když se mě příště někdo zeptá. Ale k meritu věci. Já souhlasím s panem poslancem Onderkou. Já jsem pro, ale podívejte se na zákon o EET. A jsem zvědav, jestli paní kolegyně Mračková Vildumetzová vystoupí a řekne: Já jsem proti snížení DPH na pivo, protože přijdou o peníze města, obce a kraje. Já jsem proti snížení DPH na řezané květiny, protože přijdou města, obce a kraje o podíl na DPH z řezaných květin. Když se nám to hodí, tak jsme pro. To je pravda. Na druhé straně platí to, co říkal pan poslanec Onderka jako zkušený komunální politik. Proto nechápu, když se někdo zdrží s argumentem "my jsme pro, ale ne dneska".
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka. Připraví se kolega Kalousek.
Já jsem chtěl reagovat na kolegu Volného ohledně té systémovosti a nesystémovosti. Ten zákon žádnou novou sazbu nezavádí. Prostě přesouvá jednu konkrétní oblast do nižší sazby, než kde je dneska. Proto my si myslíme, že se máme věcně zabývat tím, který typ služeb chceme podporovat formou nižšího DPH. A myslím si, že hromadná doprava je zcela jasně, jednoduše odůvodnitelná. A co se týče těch peněz, tak je potřeba říct, že právě v oblasti veřejné hromadné dopravy dochází k extrémnímu nárůstu platů u řidičů. Je dneska velmi obtížné, velmi obtížné sehnat řidiče, a z toho důvodu rostou platy, z toho důvodu rostou náklady. A poslední poznámka k těm obcím a krajům. Skutečně nechápu, jak můžete operovat s tím, že je to pro obce a kraje nevýhodné. To je nevýhodné samozřejmě u řezaných květin a u piva, ale rozhodně ne u jízdného, které ty obce a kraje platí.
Tak, děkuji. Dalším poslancem je pan poslanec Miroslav Kalousek. Připraví se pan kolega Vondrák.
Děkuji. Já bych rád zareagoval na pana poslanec Volného. Ano, z obecného hlediska je to samozřejmě nesystémové. Dvě je tak maximum, které lze označit za systémovost. Tohle můžeme napravit za několik málo dní. Horní buď 19, nebo 20, spodní 10 na všechny položky, které umožňuje šestá směrnice EU. To je systémový návrh, po kterém volá pan kolega Volný. Ano, to je systémový návrh. Ale vy to neuděláte. Vy o systémovosti pouze mluvíte, ale nejste schopni pro ni hlasovat. Alespoň tu veřejnou dopravu.
Nyní pan poslanec Ivo Vondrák také s faktickou poznámkou. Pane poslanče, máte slovo.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já si myslím, že to s tím skutečně nesouvisí, a navíc bych chtěl doplnit, že rozhodně nikoho neovlivňovala.
Já reaguji na vystoupení některých řečníků z levicové vládní koalice, kteří tady volali po systémovosti. A konkrétně k panu poslanci Volnému prostřednictvím pana předsedajícího. Já bych chtěl připomenout, když tady vyčítáte návrh, který tady předložila paní poslankyně Kovářová a další, opozice několikrát předložila systémové řešení. Několikrát jsme předložili, Občanská demokratická strana konkrétně, návrh na obnovení pouze dvou sazeb DPH, tak jak jste to vy zmínil. Jak jste hlasoval vy, jak hlasovalo hnutí ANO, jak hlasovaly další strany současné vládní koalice. Takže nám tady neargumentujte systémovým řešením. Po ničem takovém vy nevoláte, nic takového neprosazujete. A když to prosazujeme my, tak to jenom odmítnete. A jak už tady říkal pan předseda Kalousek, budete mít v příštím týdnu znovu možnost ukázat, jestli jste si to rozmysleli, jestli opravdu vám záleží na systémovém řešení, a podpořit zavedení dvou sazeb DPH.
Nyní pan poslanec Jiří Bláha s faktickou poznámkou. Připraví se k faktické poznámce pan kolega Vít Rakušan. Máte slovo, pane poslanče.
Došli jsme k tomu, že vlastně podnikatelé nevědí, podle čeho mají danit. Nevědí, jak mají plánovat. Lidi nevědí, jakou budou mít výplatu a co vlastně si pořídí za sociální a zdravotní dávky.
Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, děkuji. Kolegyně a kolegové, nejde o žádný mediálně zajímavý zákon. Jde o praktickou úpravu. Schválením umožníme všem dětem, pro které jsou přípravné třídy vhodné a pro které jsou také přípravné třídy vytvořené, aby do nich mohly chodit. Než se dítě dostane do přípravné třídy, existují dvě síta. Komu tím schválením tohoto návrhu pomůžeme? Proto prosím o podporu.
Tak prosím respektuje to, že každý má právo na klidný přednes. Prosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednesla pozměňovací návrh a před hlasováním k němu sdělila stanovisko. Já jsem rozpravu ukončil. Já jsem ji otevřel, ptal jsem se, díval jsem se, vyzýval jsem a uzavřel jsem rozpravu.
Nechť se tedy tak stane.
Paní zpravodajko, máte slovo v rozpravě. Znovu poprosím Poslaneckou sněmovnu o to, aby se ztišila, a pokud má potřebu někdo diskutovat, ať prosím tak činí v předsálí. Děkuji.
A za třetí jsem si tady v rámci této akce vzpomněl, že tam mám ten pozměňovací návrh, tak jdu za něj ještě zaplédovat, protože ve školách nemají být ideologické věci. Nemá tam být, že třeba komunistická strana je předvoj dělnické třídy a blablabla. A zrovna tak tam nemá být, že Evropská unie je vzorem pro národní a nadnárodní integraci, protože si to řada českých občanů, dokonce bych řekl většina, včetně mě, nemyslí.
Děkuji za dodržení času. Je zájem o závěrečná slova? Takže nejdřív budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto zákona.
My jsme přesvědčeni, že nejlepší podpora podnikání jsou nízké jednoduché daně a nižší byrokracie. Ne nové a nové dotační tituly. Tato levicová vláda ovšem chápe podporu podnikání jako dotace. Nic proti této firmě, abyste nemysleli, že ji kritizuji. Jestli si někdo představuje podporu podnikání v dotačních titulech, tak se s námi opravdu ideově velmi míjí. Jenom někdo požádá, někdo třeba nemá lidi, aby to zpracoval. Pak to někdo posoudí, jenom někdo dostane, někdo nedostane. Kdežto v zásadě by to chtěli všichni. Tak jim snižme daně. To je spravedlivé. Nechci dneska mluvit o EET. Těch formulářů! Doporučoval bych každému poslanci, ať si zajde do malé firmy, která tuto povinnost má. To jsou desítky formulářů každý rok. Kolik papíru toho?